Nebude možná další manipulace s výsledky přijímacího řízení. A jelikož opakování je matka moudrosti, tak uvádím znovu. Za druhé, nařízení vlády bude uvádět každoročně změny do oborů a je potřeba si uvědomit, že studium je, jak jsem již řekl, čtyřleté, šestileté, nebo dokonce i osmileté.
Odpovědnost padá na zřizovatele. Přes odpor ředitelů. Já se omlouvám, kdyby to byly střední školy, tomu rozumím. Ale okres a mateřská škola, to nejde dohromady. Bavme se o mateřské škole v místě bydliště, ne v okrese. Ten údaj je podle mě bezcenný. Podle mě má smysl v místě bydliště, ne v okresech. To jsou ty hlavní důvody, pro které trváme na svém návrhu na zamítnutí.
Zahajuji hlasování o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Není tomu tak. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování o přikázání ústavně právnímu výboru. Kdo je proti? Posledním návrhem je návrh paní poslankyně Chalánkové na přikázání sociálnímu výboru. Zahajuji hlasování o přikázání sociálnímu výboru. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Nyní s přednostním právem se hlásí předseda poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák.
Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové.
Děkuji. Kdo je proti? Paní poslankyně chtěla říct, že hlasovala ano, a na sjetině má ne. Je to tak, budeme tedy hlasovat o návrhu paní poslankyně Kovářové na zpochybnění hlasování. Zahajuji hlasování o návrhu paní poslankyně Kovářové. Kdo je proti?
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Všechny vás tady vítám. Pozvánka vám byla rozdána prostřednictvím poslaneckých klubů 21. října letošního roku, tedy včas také podle zákona o jednacím řádu. A nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Jiřího Dolejše a poslankyni Kristýnu Zelienkovou. Není tomu tak. Děkuji vám. Z přítomných 117 pro 110, proti nikdo. Návrh byl přijat. Přistoupíme ke stanovení pořadu 35. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Kdo je proti? Děkuji vám. Můžeme tedy zahájit naši schůzi. Ještě před zahájením prvního bodu schůze mám dvě přihlášky s přednostním právem, a to pana poslance Radka Vondráčka a pana předsedy klubu TOP 09 Miroslava Kalouska. Prosím, pane poslanče, máte slovo. To je procedurální návrh, který budeme hlasovat bez rozpravy.
Všichni, kteří projdou poradenským systémem, mají nárok na tuto podporu. A takhle je to i v návazné legislativě, to znamená ve vyhlášce. Takže práce s mimořádně nadanými žáky je po novele zákona ošetřena a vždy tam nějakým způsobem ošetřena byla.
Děkuji panu zpravodaji.
Děkuji. To je jedna věc.
Děkuji paní poslankyni Semelové. S další faktickou poznámkou pan poslanec Beznoska.
Kratičká reakce jenom. To na margo poznámky paní kolegyně Semelové. A druhá věc a otevírá se otázka toho podstatného. Říkal jsem tady jeden segment. To je téma.
Děkuji panu poslanci Beznoskovi. Další řádně přihlášenou, vlastně první řádně přihlášenou je paní poslankyně Nina Nováková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Vážená paní ministryně, nepřítomní ministři , dámy a pánové, jsem ráda, že mohu pár poznámek k tomu říci, a jsem také ráda, že z vystoupení některých kolegů prostřednictvím pana předsedajícího jsem zjistila, že i ten tisk četli. Tady by bylo velice zajímavé provést mezinárodní srovnání, protože někde je skutečně povinné vzdělávání a u nás je povinné chození do školy. Pak máme další věc. A pak můžeme mluvit o tom, kde to budou zajišťovat. To bylo strašné. A zase stát zajistí, aby se umísťovali. nastane situace, že jejich základní postoje bude určovat někdo jiný než rodiče.
Dámy a pánové, děkuji vám všem, kteří jste věnovali pozornost mému projevu.
Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Budeme pokračovat v rozpravě. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Andrle, připraví se pan poslanec Novotný.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové. V pondělí schválila vláda České republiky zprávu o stavu romské menšiny, ze které jsme se mohli následně dozvědět několik smutných informací. Narůstá počet romských domácností v sociálně vyloučených lokalitách. Asi se ptáte, jak tato čísla souvisí se školským zákonem. Jsem přesvědčen, že prevencí bude předškolní výchova. Novela tohoto zákona počítá se zavedením povinného roku předškolního vzdělávání před zahájením povinné školní docházky. A dochází k rozvoji v dalších oblastech, které děti potřebují pro vstup do první třídy. Předškolní ročník dle mého soudu a soudu mnoha učitelů, se kterými jsem hovořil, naučí děti samostatnosti a povýší jejich sociální zralost. Chápu, že se ozývají námitky a obavy, a v mnoha případech oprávněné, ze strany rodičů, kteří nechtějí své děti zapojit do předškolního vzdělávání.
Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní řádně přihlášený do rozpravy je pan poslanec Novotný a připraví se paní poslankyně Věra Kovářová.
Děkuji za slovo. Kolegyně paní poslankyně Dobešová, bylo vidět, že je to člověk s praxí, a řekla celou řadu věcí, které já má tady připraveny nebo měl jsem připraveny. Na základních školách v deváté třídě to vypadá tak, že valná většina žáků už se neučí. Prakticky přijímací zkoušky by byly nahrazeny tím. Bylo by to posunuto do základních škol. To je jedna cesta. Vypadá to tak, že současný ředitel střední školy dělá všechno pro to jako manažer té školy, aby si tu školu naplnil. To znamená, dělá všechno pro to, aby třídu naplnil, případně třídy spojuje. Ředitelé středních škol nejdříve dělali přijímací zkoušky, snažili se to nějakým způsobem řešit, aby tam dostali kvalitní žáky. To vedlo k tomu, že dneska jsou na některé maturitní obory, nemluvím o gymnáziích, jsou přijímáni žáci, kteří dokonce mají pětku v pololetí deváté třídy. Pětku!
Náměty, co tam chybí, si dovolím ponechat na úroveň výborů. Nikoliv že bych neměla názor, ale přece jenom, přiznám se, nevěděla jsem, že budu dnes konkurovat loterijnímu zákonu.
Děkuji. Já se budu snažit být stručný, protože chce se mi říct, že debata byla velmi konstruktivní a politicky korektní, nicméně dovolím si jenom říct, že nejvíce tu rezonovali talentovaní žáci. Dále zaznělo 22 faktických poznámek, 14 diskusních příspěvků.
Mohl bych mluvit o tom, jaké je vyhlášené gymnázium v Opavě nebo v Ostravě, a tam je to prostě běžné. Pak si myslím, že to prostě není potřeba, a uvidíme, až to bude v praxi, jak to bude. Druhá věc. Tak já tomu nerozumím. Buď stačí žádost, nebo bude někdo posuzovat, zda to je důvodné, nebo není. Na zkoušku už v mateřské škole budou chodit! Paní ministryně říká: ježíšmarjá! Ale kdyby to nevyšlo, tak budete mít náhradní termín. A další paragraf. Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Pak skutečně mít pravdu bude. Byl jsem zapsán do základní školy, tak nevím, jestli něco podobného bude i tady, ale prostě tyto absurdity jsou obsaženy v tomhle návrhu zákona.
Já se velmi omlouvám, pane předsedo, ale jestli se tady bavíme o zkouškách, tak prosím, vyzkoušejme si být potichu a poslouchat pana předsedu.
Děkuji. Ti, kteří tu práci dělají dobře, tak ji budou dělat dobře nadále. Ti, kteří ji dobře nedělají, ji budou dělat nadále tak, jak je to dneska.
Já pokládám za nutné, abychom konstatovali, že jediný důvod svolání této mimořádné schůze je neprofesionální, liknavá a nepořádná práce ministra financí. Občas administrativní chybu udělá každý. Ale představte si situaci, že způsobíte chybu, způsobíte karambol, musíte celé Sněmovně, 199 kolegům říct: "Promiňte, já jsem to zkazil, já jsem to zvoral, já jsem něco zanedbal, musím vás poprosit, abyste se sešli na mimořádnou schůzi, ovšem vezměte prosím na vědomí, že já tam nepřijdu, na tu schůzi, protože mám volno se svými dětmi." Já si neumím představit větší chucpe. Zkuste si to představit! Tohle přesně dělá ministr Babiš s námi. Zkuste si představit, zkuste si sami odpovědět, co by továrník Babiš řekl svému podřízenému, který by se zachoval tak, jako on se zachoval teď vůči nám a Poslanecké sněmovně. A pan továrník by jistě dobře udělal. Chápeme, že on tady není, protože má volno, a nebudeme mu to vyčítat. Můžeme si my jako Poslanecká sněmovna vyhlásit prázdniny, ale nemůžeme si čerpat řádnou dovolenou, kdy nás napadne. To opravdu toto právo nemáme. Oni ho nemají dokonce ani řadoví zaměstnance. V zásadě ho má jenom pan ministr financí Babiš, nikdo jiný v téhle zemi to nemá. Takže něco takového jako řádná dovolená neexistuje, a už to vůbec neexistuje v okamžiku, kdy na mimořádné schůzi, která byla svolána jenom kvůli mé neschopnosti, já absentuji, protože mám něco, čemu říkám řádná dovolená, i když ten termín pro mě neexistuje. Neuvěřitelné! To je skoro neuvěřitelný, tento argument. Ono, víte, 28. říjen je nejvýznamnější svátek České republiky spojený s řádovým dnem, kdy si připomínáme vznik samostatného československého státu. Česká republika to slaví jako svůj nejvýznamnější státní svátek. Slovenská republika to neslaví vůbec. Je to legitimní přístup obou dvou těchto zemí k tomuto datu.
Děkuji za slovo. Že třeba střední škola nestačí, nebo vysoká škola nestačí, protože je potřeba další specializace. Naprosté nesmysly, ale protože pak chybí, tak se tady zase socialisticky vymýšlí, jak to vlastně kudy udělat, aby se to muselo obejít. Já s panem Koskubou velmi souhlasím, že se máme bavit o podstatných věcech, a ne o tom, až se stane to, že zhoršíme dostupnost docházek do mateřských škol. Ubyly autobusy, protože děti začaly jezdit zadarmo, taky socialistický výdobytek. A když nebudou kapacity, co bude dělat paní ministryně?
Děkuji panu poslanci Bendlovi. Dalším s faktickou poznámkou je pan poslanec Fiala, po něm pan poslanec Kučera, po něm pan poslanec Beznoska, po něm pan poslanec Kořenek, po něm pan poslanec Novotný.
S těmi prvními 27 vteřinami nesouhlasím. Tak já bych prostřednictvím pana předsedajícího chtěl pana poslance Koskubu ujistit, že stejné názory, které jsem zde prezentoval, jsem měl jako profesor politologie, jako rektor Masarykovy univerzity i jako ministr školství, že jsem je veřejně zastával a že tyto názory, a za to se nestydím, vycházejí z mého pohledu na stát a na společnost a vycházejí i z mých odborných znalostí. Pro mě je to výraz jakéhosi levicového pohledu na svět. Já ale levicový pohled na svět ze své strany nevidím jako nadávku, já to chápu jako konkurenční, soupeřící pohled na svět, s kterým nesouhlasím, ale s kterým chci vést seriózní diskusi. Tak vás prosím, abyste to takto chápal a přijal ode mě ujištění, že moje názory, které zde prezentuji, jsou moje názory dlouhodobé, podložené mým lidským přesvědčením i mými odbornými znalostmi.
Děkuji panu předsedovi Fialovi.
Já jsem pozorně poslouchal pana poslance Pilného, který naprosto správně řekl, že máme dvě ekonomiky. Kdyby tady pan poslanec Pilný byl, tak bych mu řekl, že tato vláda se už rozhodla, kterou cestou půjde.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Zapojím se do té debaty. Základní škola, tak jak fungovala léta letoucí, předškolní vzdělávání léta letoucí jak fungovalo podle mě, nebyl ten hlavní problém, který bylo potřeba řešit. Proč se tedy do toho pouštíme? To já považuji za fatální chybu. Kromě těch, a panu Koskubovi velmi rozumím, o těch nesmyslech, že zdravotní sestra musí mít vyšší odbornou školu, a zdravotní sestry nám chybí, ještě jedno téma, které jsme neotevřeli, je vyšší odborné školství. Původní koncepce toho vyššího odborného školství byla ve stylu a duchu těch holandských polytechnik. A říkám to s plným vědomím toho, že jsem jednu vyšší odbornou školu jako vedoucí tohoto projektu založil.
Děkuji panu poslanci Beznoskovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Novotný. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo, vážený předsedající. Tady bych řekl, že se bavíme o určitých částech školského zákona, které v současné chvíli vůbec nejsou na pořadu této novely. Pojďme se vrátit k těmto tématům, protože ta jsou na pořadu. Chtěl bych říci tolik, abychom se opravdu vrátili ke konstruktivní debatě a drželi se toho tématu.
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji. Ale chci reagovat na jinou věc a to je práce s talentovanými a mimořádně nadanými.
Pokusím se o to, opravdu to souvisí s projednávanou tematikou. - Ten papír, který mi pravděpodobně připravily loterijní společnosti dle názoru Andreje Babiše, si prosím, vážení kolegové, zapamatujte, to bude hodně zajímavé. Primárním důsledkem předložení návrhu k notifikaci je pozastavení legislativních prací po dobu tří měsíců. Jednalo se například o Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, který je mimochodem vrcholnou národní autoritou odpovědnou za správný průběh notifikační procedury. . Já to tady panu zpravodaji pro pana ministra nachystám. Z důvodu dosažení maximální objektivity jsem požádal v této věci i o stanovisko Parlamentní institut. Náměstek ministra financí Ondřej Nikdo nebyl proti. Jen jediný člen rozpočtového výboru se zdržel.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jak jsem slíbil jednomu ze svých kolegů, třikrát jsem zagongoval, aby všichni mohli přijít po přestávce do sálu a hlasovat o procedurálním návrhu, který předložil pan kolega Marek Černoch, a to zařazení bodu číslo 105 do programu 33. schůze, který byl jinak po vypuštění ostatních bodů vyčerpán. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 172, z přítomných 139 pro 93, proti pět. Budeme tedy projednávat... Před zahájením bodu se přihlásil pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Ten, který jste teď zařadili, a pak jste vyřadili ještě zákon o podpoře sportu, který konzistentně souvisí se školským zákonem, který jsme projednali, a bylo docela důležité, aby byly projednány společně. Ale čekal jsem na vaši reakci a z vaší reakce je zcela zřejmé, jak moc si ceníte podpory mládeže, tělovýchovy a sportu a jak strašnou hrůzu máte z nepřítomného absentéra.
Předpokládá pravděpodobně, že dnešní večer bude náročný.